Pokud se to prokáže, samozřejmě se to bude dělat. Ale musí to být přesně vázané zdroje na to, co se tam bude činit.
Děkuji za slovo. Podle programového prohlášení vaší vlády je jednou z priorit podpora podnikání na venkově s cílem uchovat podnikatelský ruch a služby na venkově a všestranný rozvoj venkova a podpora zaměstnávání pracovníků v malých nebo málo rozvinutých obcích a regionech. Zamýšlená optimalizace se však jeví jako krok zcela opačný. Naopak bude docházet k dalšímu oslabení fungování venkova, oddalování státní správy od občanů žijících mimo velká města a také k odlivu vzdělanější vrstvy obyvatel. Je to další z kroků této vlády vedoucí k centralizaci státní správy, přesně proti zájmům a potřebám občanů zvláště odlehlých regionů, ke kterým Hlinecko jednoznačně patří. Podotýkám, že podobná opatření se chystají také v Litomyšli, Holicích, Moravské Třebové a dalších celkem 33 městech naší země. Obávám se, že chystané kroky optimalizace nepřinesou předpokládané úspory a jejich důsledkem bude pouhé zhoršení efektivity fungování samotného finančního úřadu. Vážená paní ministryně, jste připravena korigovat toto opatření, které je v rozporu s vládním prohlášením vaší vlády a se zájmy občanů zvláště těchto odlehlých regionů? Děkuji za vaši písemnou odpověď.
Management České televize poskytne čísla, to tak nějak vyplynulo z diskuse, takto to přesně řečeno nebylo, ale abych to prostě přiblížil. A nakonec management doplní i texty do zprávy. Rada to údajně diskutuje a připomínkuje. V ten moment jsem zpozorněl a neubránil se podezření, že tady něco nehraje. Toto že má být kontrolní orgán, který dohlíží na instituci, která hospodaří s miliardami? Mě když jako živnostníka kontroloval například finanční úřad, tak po mně žádné osnovy nechtěli. Tvrdě mi prověřili účetnictví, a pokud našli chybu, tak mě nemilosrdně pokutovali. Pak ještě zazněla ze sálu další otázka, nebo spíš výzva na přítomné členy rady, aby každý stručně popsal svůj podíl na zprávě o hospodaření. Všichni, kdo tam byli, tak víte, že radním se do toho zjevně moc nechtělo, ale po nějaké chvíli se do toho nesměle pustili. Upřímně, ono se to dá pochopit, v radě většinově nejsou ekonomové. Ale proč tedy vydávají tyto zprávy za svoje dílo? Já ji řeknu právě na základě projevu pana Faltýnka, když už se usmíváte. A já jsem sám členem volebního výboru, a odpustí mi předseda Standa Berkovec, že řeknu, že my se tou zprávou zabýváme no dobře, budiž, dvě hodiny, myslím, že ne. Dámy a pánové, uvědomujete si, že Česká televize hospodaří s penězi koncesionářů, tedy s penězi většiny občanů České republiky? Pro pana profesora Válka prostřednictvím pana předsedajícího - domácností. Tito občané platit musejí, protože jim to ukládá zákon. Otázkou je, zda samotná rada má na to, aby ohlídala hospodaření s těmito penězi za občany tak, jak jí velí zákon. Ptám se: Nenazrál čas pověřit kontrolou hospodaření České televize Nejvyšší kontrolní úřad? Nenazrál dokonce i čas změnit způsob financování veřejnoprávních médií? Ano, otázek padlo mnoho, odpovědi buďto žádné, nebo vyhýbavé.
To byl pan poslanec Španěl. A nyní tady mám přihlášky na tři faktické poznámky. Takže nejprve pan poslanec Janulík, připraví se pan poslanec Volný a potom ještě pan poslanec Dolínek.
Dobrý večer, kolegové. Tak já jsem na semináři nebyl, ale taky jsem si samozřejmě přečetl ty záznamy. No ten buď je, anebo není. Prostě nemůže být málo těhotná, nebo hodně. Prostě buď je, nebo není. To by praskly tři moje roční obraty na to, abych to tam dostal. Tady se bavíme přece jenom o těch penězích, o ničem jiném, o té výsledovce.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Lubomír Volný a připraví se pan poslanec Petr Dolínek.
Já bych chtěl panu kolegovi Janulíkovi poděkovat, protože mi krásně připravil půdu. Na druhou stranu bych ho chtěl varovat, aby se nestal obviněným v kauze předsudečné nenávisti, protože Brusel nám možná hodně rychle vysvětlí, že otěhotnět může i muž. A možná že i jenom částečně. Střet zájmů zaměstnanců a externích spolupracovníků České televize je nepřípustný. Osoby pracující pro Českou televizi musí vyloučit, aby osobní zájem ovlivňoval vysílání nebo nevysílání určitých sdělení či pořadů. Generální ředitel v případě své osoby o takovéto skutečnosti informuje Radu České televize a vyčká jejího doporučení. Uvedené spojení nastane také tehdy, jestliže se může týkat bezprostředního lidského okruhu člověka podílejícího se na přípravě zprávy.
Já vždycky lituji manželky těch politiků, manažerů a ředitelů, že asi kdyby dělaly uklízečky, je to jediná práce, aby to všechny uspokojilo.
Často slýchám, že pracovnice úřadů práce mají strach dávku nepřiznat, jejich pracoviště se opatřují bezpečnostními prvky, aby je klienti nemohli přímo ohrozit. Tato situace je dle mého názoru již neúnosná a v ekonomicky aktivním obyvatelstvu často zvyšuje extremistické nálady. Od té doby jsem pozitivní posun nezaznamenal. Co ministerstvo dělá a spíše v budoucnu udělá pro to, aby se nevyplatilo dobrovolně zůstávat doma na sociálních dávkách namísto chození do práce?
Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, odpověď na tuto interpelaci bych rozčlenila do tří oblastí: cena práce v České republice, problematika exekucí a problematika sociálních dávek. Začnu tou nejstručnější oblastí a tou je problematika sociálních dávek. To znamená, v prosinci bude na Ministerstvo práce a sociálních věcí předložen široce vykomunikovaný podklad a legislativní návrh. Co se týká ceny práce. Víte, že já usiluji o její navýšení. V tuto chvíli nám vrcholí sociální dialog mezi sociálními partnery, kde jednáme o navýšení k 1. lednu příštího roku. To by přepočteno na poměry v České republice znamenalo, že minimální mzda v těchto zemích bude obnášet 20 tisíc korun. A já pevně doufám, že Česká republika bude následovat příkladu Slovenska a Polska a touto cestou se vydá. Co se týká té třetí oblasti, tak to je problematika exekucí. Toto je v gesci Ministerstva spravedlnosti a věřte mi, že na úrovni vlády na této problematice pracujeme, tak aby zejména nízkopříjmoví obyvatelé měli dostatečný incentiv na to, aby pracovali legálně a nepobírali sociální dávky.
Děkuji. Prosím.
Ministerstvo je odpovědno, aby tu novelu provedlo a uvedlo v život. Bohužel vláda šetří a všechna ministerstva dostala jasnou direktivu od ministryně paní doktorky Schillerové, že musí krátit své rozpočty.
Děkuji a prosím paní ministryní o odpověď.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, pane poslanče Feri. Cílem je analyzovat, zda tedy se bude jednat o krátkodobé, nebo dlouhodobé výkyvy a jaký trend nás tedy čeká. V červnu a červenci dosahoval denní průměr maxima, přičemž od druhé poloviny roku ten nápad pozvolna klesá. Nelze říct, že by se jednalo o sezónní výkyvy způsobené slabšími podzimními měsíci, ale takto to obvykle bývá, jak jsme zaevidovali. Odpovídá to očekávání ministerstva, že se přes insolvenční soudy přelévá pozvolna vlna zvýšeného zájmu. Po jejím opadnutí očekáváme stabilizaci. Nelze ale popřít, že to je dva a půl více návrhů (?) než předtím. Statistika naznačuje, že řada dlužníků v očekávání mírnějších podmínek novely odkládala podání návrhu, neboť v bezprostředně předcházejících měsících letošního roku nápad věcí na insolvenční soudy razantně propadl. Mezitím nárůst představuje 30 až 40 %, což považujeme tak nějak za přiměřené a odpovídající očekáváním té důvodové zprávy.
Kolegyně a kolegové, já souhlasím především s tím závěrem. Jako členka mediální komise Senátu jsem měla možnost nahlédnout do fungování jiných médií veřejné služby v jiných zemích a minimálně Česká televize je srovnatelná. Současně neříkám, že mne každý pořad a celé vysílání těší. Vzpomínám si například na jednu velkou konferenci ještě v Senátu, kterou jsme organizovali spolu se Švédkami, s Rakušankami a jinou zahraniční účastí na téma ekonomických dopadů domácího násilí. Českou televizi to tenkrát absolutně nezajímalo, protože musela přenášet záznam ze soudního procesu s panem Pistoriusem. Je pravda, že to bylo dost dávno. Ale i přes tuto negativní zkušenost jsem vždycky hájila a hájit budu existenci nezávislých médií veřejné služby jako nezpochybnitelný princip a jeho garanci financováním tak, že si to platí přímo občané poplatky. Druhá věc je ale, jak se s tím, jak si to občané platí, jak se s tím hospodaří. Hospodaření prostě musí být v pořádku jako transparentní a hospodárné. Proto jsem také dnes podepsala návrh na možnost kontrolovat hospodaření České televize prostřednictvím nezávislého kontrolního úřadu. Nezávislá média veřejné služby prostě potřebujeme. Kolegyně a kolegové, víte, jaký je rozdíl mezi médii veřejné služby a komerčními médii? A já bych jim to nevyčítala. Naopak. Poskytuje za těch 135 korun měsíčně opravdu maximální službu, kterou médium veřejné služby může poskytnout. Prosím, proto zvažte, uvažte a schvalme zprávy, které máme nyní předloženy. Schvalme, poté se pobavme o té zprávě za rok 2018 a určitě se bavme k budoucnosti dál, jak tu situaci zlepšit ve vztahu k hospodaření. Ale nedělejme kroky, které by zpochybnily dodržování svobody slova v této zemi. Doplatili bychom na tom všichni.
Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Nyní s faktickou poznámkou pan kolega Lubomír Španěl a připraví se pan Ondřej Babka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Prosím vás, kdo jste tam nebyli, naposlouchejte si to. Jinak všichni řekli, že mají jiné úkoly. Prosím vás, poslouchejme se. A k paní Gajdůškové prostřednictvím pana předsedajícího. My všichni si přejeme dobrá a kvalitní veřejnoprávní média, svobodná. Ale to přece neznamená, že nezajistíme, aby se kontrolovalo hospodaření s penězi, které platí koncesionář. A slibuji, že už opravdu reagovat nebudu. Ale poslouchejme se.
Nyní pan poslanec Ondřej Babka, připraví se paní poslankyně Miroslava Němcová. Ještě než kolega Babka přijde k pultu, tak konstatuji došlou omluvu pana poslance Jana Zahradníka od 19 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů.
Navíc, a to je pro mě důležité, jejich přijetí nám doporučil volební výbor, který jejich obsahu věnoval zcela jistě odpovídající pozornost i potřebný čas. Já doporučení svých kolegů členů tohoto výboru respektuji, přijímám a budu hlasovat pro přijetí těchto dokumentů. Zároveň mi ale dovolte poznámky k práci České televize v širších souvislostech. Média studuji a vím, že pro komplexnost mediálního systému je existence veřejnoprávních médií vedle těch komerčních nezbytná. A úmyslně teď nemluvím o ochraně nebo o ohrožení demokracie. Tuto argumentaci totiž považuji za víceméně ideologickou a vlastně nedostatečnou.
Takže to je zároveň odpověď na tu vaši první otázku. Takže to je odpověď i na tu druhou otázku, zda máme nějaký plán, a my vlastně do konce roku bychom měli nějaký takovýto projektový záměr předložit podle toho usnesení, a už se na tom pracuje. Takže asi těžko budeme mít nějak výrazně víc, a už vůbec to nemůžeme dát na jednu konkrétní akci. Neumím si představit, že bychom vůbec připustili nebezpečí kontaminace té vody.
Je zájem o doplňující otázku, takže prosím. Děkuji. Přečtu omluvu pana ministra Adama Vojtěcha, který se omlouvá dnes od 18 hodin do konce jednacího dne z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, chtěla jsem se vás zeptat docela jednoduše, a to tak: Čím to je, že tolik lidí dlouhodobě žije v zápachu, který je nesnesitelný? Vy tu problematiku určitě dobře znáte, protože ti lidé se snaží používat všechny možné dostupné legitimní prostředky. Není to jako jenom nějaká špatná vůně, ale je to fakt brutální!
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Ne vždycky, ale někdy je ten zápach výrazný. Takže zatím celkově 900 tisíc korun byly uděleny pokuty, A samozřejmě toto nemusí být konečné.
Druhá otázka je obdobná. Je uživatel schopen výhradně na základě výročních zpráv o hospodaření dostatečně posoudit kvalitu řízení České televize? A moje odpověď. Dostupné informace ve výročních zprávách o hospodaření České televize nepodávají dostatečně fundované informace, na podkladě kterých by mohl uživatel dostatečně posoudit kvalitu řízení České televize. No budiž, ale on si pan generální ředitel beze zbytku neplní ani ty své zmiňované manažerské povinnosti. Tolik z mé strany několik krátkých poznámek k vybraným jevům týkajícím se zpráv o hospodaření České televize obecně. Rozhodně jsem zde však nezmínil vše, co mi nyní leží na srdci. Děkuji za vaši pozornost a věřím, že ani tuto zprávu společně tedy neschválíme a také již jednou provždy skončíme s naprostým formalismem, kterým je sněmovní proces schvalování všech zpráv vážících se k České televizi již po dlouhá léta prosycený.
Nyní tedy další poslanec v obecné rozpravě vystoupí... aha jedna faktická, než jsem to dořekl.
Já samozřejmě nechci brát nikomu právo vystupovat a trpělivě poslouchám. Oni nás také nepřesvědčí, tak uvidíme. Říkám, až po ukončení rozpravy se všemi vystupujícími, faktickými připomínkami, případnými závěrečnými slovy. Pak bych požádal o přestávku.
Tak je to úplně jasné.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý večer, dámy a pánové. Nyní mi dovolte, dámy a pánové, abych zde přečetl text prohlášení, které jsem učinil zde v tiskovém centru Sněmovny zhruba někdy před půl rokem. Všechny poznatky jsme nakonec konzultovali s ekonomy, auditory a právníky. Všichni se ale tváří, že to nevidí. Když současný generální ředitel v roce 2012 Českou televizi přebíral, měla tato instituce finanční rezervu přibližně ve výši čtyři miliardy korun. Stručně shrnuto, Česká televize žije na dluh, její majetek někam mizí, avšak management i Rada České televize tvrdí, že je vše v pořádku. Že jde o výsledek dlouhodobě vyrovnaného a zdravého hospodaření. Kdyby takto zdravě a vyrovnaně hospodařily naše domácnosti a firmy, tak v České republice řádí hladomor. Už jenom to by se dalo pokládat za závažné. Celá skutečnost je však mnohem horší. Existuje mnoho velmi konkrétních indicií, že v České televizi dochází k závažné hospodářské kriminalitě, do níž jsou pravděpodobně zapojeni nejenom někteří členové jejího vrcholného managementu, ale i členové Rady České televize. A dokonce, což je obzvlášť alarmující, také členové Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to i v těch nejvyšších funkcích. To, že o skutečnostech nasvědčujících nezákonnému jednání vědí, a přesto nekonají, je však mimo jakoukoliv pochybnost.
Druhá záležitost byly právě ty věci, o kterých já jsem s nimi hovořil, to znamená, musím přiznat, že jsem na pana Dvořáka byl mnohem tvrdší než na semináři, protože přece jenom bylo to mezi čtyřmi očima. Tam jsem mu vyčetl jednotlivé položky, to znamená nárůsty lidí, od roku 2014 přijal zhruba 200 lidí navíc. Takže to není o tom, jestli se zvedá průměrná mzda a podobně. Vyčetl jsem mu samozřejmě vzájemný poměr snižující finančního majetku - dneska jsem také o tom hovořil. Vyčetl jsem mu to, že má od (?) ostatních službách 408 milionů. Vyčetl jsem mu to , že mu samozřejmě klesá majetek.
Děkuji za slovo. Už se to nedá vydržet. Fakt se to nedá vydržet. Manipulace, posunování, opakování. Velmi tvrdá slova na členy Rady České televize. Podíval jsem se, kdy byli zvoleni. Všichni byli zvoleni za doby, kdy hnutí ANO bylo součástí vládní většiny. Tak asi kritizujete sami sebe, když volíte ta ostrá slova na jejich adresu. A vy to tady budete hájit. Pan poslanec Juříček každý rok řekne - já jsem tam našel hrozné díry a hrozné možné úspory, v tom rozpočtu. Ale prosím vás, buďme rozumní, schvalme to! A pak hlasuje pro ten rozpočet. Podle zákona má být auditovaná zpráva - je skvělá, perfektní, ale nehlasujete pro to. To klidně. Já pak to nepodpořím.
Dobrý den ještě jednou, dámy a pánové. Samozřejmě postupně pan Dvořák řekněme opticky lezl pod stůl a hledal cestu, jakým způsobem připravit rozpočet 2020, jestli bych jim s tím pomohl a podobně. On mně za to ještě SMSkou poděkoval. Nicméně dneska zhruba před několika hodinami vyšlo, že návrh na organizaci semináře vzešel od předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Prosím vás, tady všem ukazuji, že to není pravda, že to je lež. Tady je jasný požadavek pana generálního ředitele, aby svolal seminář. A pak vydal ještě další - jednání generálního ředitele s poslancem Juříčkem proběhlo oficiálně ve veřejných prostorách Poslanecké sněmovny, což je pravda, tématem byly výhrady poslance ze semináře a pochybnosti o jeho soukromém auditu. A to bylo všechno.
Protože takhle se plýtvat nemá. Najdu si vaše vystoupení, kterému jsem já zatleskal, jak jste v minulých letech hledal úspory. A zase máte o 113 miliard příjmů víc jako vláda, a zase vám to nestačí. A vy to podporujete! A máme počítat inflaci za ty roky? Co všechno máme ještě počítat? Co všechno máme počítat?
Prosím.
Tak já vás o to prosím, abyste se k tomu vrátili, a budeme schopni možná docela včas dokončit tu rozpravu.
Tím pádem z velké části se budu moci oprostit od některých věcí, které jsem si ve svém vystoupení připravil, protože je už přede mnou řekli předřečníci, a z úcty k vám, paní poslankyně a páni poslanci, nebudu ty věci opakovat.
Protože buď nám budou ty informační systémy sloužit, což je fajn a ušetříme si práci, čas, papíry, formuláře, anebo my budeme sloužit jim. Takže naskenované lejstro a naskenovaný formulář není žádná elektronizace. To je jenom obtěžování.